Aplikace zákoníku práce totiž není ani po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku znesnadněna. Ale nechci mařit práci řady úředníků, a proto jsem připraven na výboru pro sociální politiku předložit některé pozměňovací návrhy.
Děkuji, pane poslanče. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Kudely. Prosím, máte slovo.
Dobrý den. Já to zkusím velmi rychle. V podstatě jenom víceméně oznamuji, že budu mít dva pozměňovací návrhy na změny. Čili v tom směru budu dávat pozměňovací návrh. Vzhledem k těm tématům bych byl docela rád, kdyby se taky uvažovalo o přikázání těchto pozměňovacích návrhů do školského výboru.
Je až legrační, když do toho zasahujeme s neznalostí věcí. A to říkám s naprostým vědomím, tak jak si to myslím.
Zahajuji hlasování o návrhu na prodloužení lhůty. Je to hlasování 326, přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro 117, proti žádný. I tento návrh byl přijat. Děkuji paní navrhovatelce i paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.
Zdůvodnění je velmi jednoduché, protože na trhu těchto tiskovin dlouhodobě dochází k výraznému propadu a tento propad není zrovna kompenzován, nebo ze značné části není kompenzován nárůstem elektronických médií. Není divu, ono to není jenom přesunem zájmu z jednoho typu mediálního prostředku k jinému, ale souvisí to i s tím, že rostou ceny. Řeklo by se maličkost, ale pro řadu subjektů na trhu je to podstatná věc, a je šance, že se to projeví i v konečné ceně pro uživatele, tedy nejen že se bude moci více nadechnout výrobce toho média, ale že uživatel si ho bude moci pořídit za méně rostoucí, nebo dokonce mírně nižší cenu. Pochopitelně byste se zeptali, do jaké míry tento návrh má nějaký zásadnější dopad do veřejných financí. Takže to je naše hlavní ambice. Pochopitelně když jsem tehdy v létě 2015, když to pak dorazilo do vlády a vláda to pročetla a přijala k tomu stanovisko, tak asi hlavní výhrada byla, že to není komplexní přístup. Samozřejmě záleží na vašem uvážení. Já si myslím, že to projednatelné je, racionalita toho návrhu snad je dostatečně zdokumentována.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Adamec.
Já tady nebudu teď navrhovat nic, ale musím se podělit o několik myšlenek. Vládní koalice si ji prosadila. Já se osobně domnívám, že to nepřinese nic dobrého našemu daňovému systému. Já osobně s tím mám velký problém.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vůbec nechci zdržovat při dnešním jednání, ale musím odmítnout to, co řekl pan předseda Pilný. Není žádný problém účast zaměstnanců v dozorčích radách. Tento model vznikl v Německu po druhé světové válce jako snaha přijmout zaměstnance do rozhodování. Je to koncept sociálně tržního hospodářství, je to koncept stakeholder, že nejenom majitelé, ale i zaměstnanci mají co říct. A podotýkám, rozhodně neohrozil poválečnou prosperitu Spolkové republiky Německo a samozřejmě neohrozí ani růst České republiky, naopak mu pomůže.
Děkuji. A než dorazí k pultu, tak ještě omluvím pana poslance Benešíka, který se omlouvá od 9.15 do 10 hodin z pracovních důvodů.
Já to nijak nezpochybňuji, pouze to kritizuji a vyjadřuji stanovisko našeho klubu. Nezněla. Takže to jenom bych se chtěl zeptat.
Také děkuji. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.
Od pana ministra tady zaznělo, že tento zákon je veden snahou dostat zaměstnance k tomu, aby se spolupodíleli na vedení firem.
Děkuji a prosím pana předsedu Kalouska.
Jenom velmi stručně. Tenhle model dozorčích rad je často nazýván německý, jak dobře pak předseda Faltýnek ví, protože i v Agrofertu je implementován německý model. Tak pravicový politik, jako byl Erhardt, nikdy v České republice aktivní nebyl.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já na rozdíl od pana ministra Mládka jsem podnikal, byl jsem v čele velkých korporací, které měly oba modely. Jeden z nich byl třeba Microsoft, kde zaměstnanci se podíleli na tom, jak ten podnik funguje, bylo s nimi diskutováno, ale samozřejmě neseděli v žádných orgánech. Pak jsem také byl předsedou představenstva Českého Telecomu, kde zaměstnanci seděli v dozorčí radě, a přátelé, byla to katastrofa. Kromě toho, že ti lidé tam nic nedělali a chodili si tam pro svoje příspěvky, tak prostě ten podnik žádným způsobem neovlivňovali.
Ještě pan poslanec Kořenek s faktickou poznámkou, potom pan ministr průmyslu.
Děkuji, pane předsedo. Já bych jen reagoval na dvě věci. Já jsem v roce 2011 neseděl ve Sněmovně, tudíž jsem se nemohl vyjadřovat, když se to vyndavalo.
Děkuji.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych rád reagoval na dva pány kolegy z hnutí ANO. Úplně jsem nepochopil prohlášení pana předsedy Pilného o tom Německu. Předseda jeho hnutí se tady chlubí, jak pan ministr Schäuble to skvěle dělá, jak má Německo rozpočtové přebytky. A Německo tedy rozhodně nestrádá, je to primární země, která má podobný model. Takže ono to nějak trochu nepasuje dohromady.
Děkuji, já jenom krátkou reakci na kolegu Kořenka. Já nezpochybňuji vůbec účast zaměstnanců v dozorčí radě obchodních firem. Vůbec nezpochybňuji.
Šlo by to udělat a rozhodně bychom měli spíš pracovat na tom, abychom měli limitně jednu sazbu. Prolomili jsme to jednou, respektive koalice to prolomila, tu třetí sazbu, začala dělat výjimky a teď to bude o výjimkách.
Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Tento návrh přijat nebyl. Zeptám se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové, vážená vládo, vážený pane předsedo. Můžeme mít na to různé pohledy, můžeme si myslet, že to je zbytečné, že je zbytečné, aby to bylo v zákoně.
Otevírám rozpravu. Mám tady jednu přihlášku a to je přihláška pana poslance Pilného.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já se teď nechci pouštět do výkladu toho, proč funguje ekonomika, jestli je to zásluhou podnikatelů nebo vlády. Podle mého názoru fungující ekonomika České republiky je především zásluhou podnikatelů. To, co stát celou dobu dělal, a plnil svůj základní úkol, to je podnikatelům nepřekážet. Je to dobrovolné a tak by to také mělo zůstat. Já jsem si řekl, že do konce volebního období se budu snažit, abychom nepřijímali zbytečné zákony. Tento zákon není jen zbytečný, ten je ohrožující. Ohrožuje podnikatele, ohrožuje podniky, ohrožuje ekonomiku a také ohrožuje zaměstnance.
Myslím, že to je fakt jakoby soubor zbožných přání hluboce nedomyšlený. Jenom krátkým čtením jsem se vám snažil dokázat, že to je na přepsání úplně celé.
Děkuji, pane poslanče. Ano, děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky.
Ale neodpustím si poznámku, jestli si zahrádkáři uvědomují, že nám zaplevelují právní řád.
Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přiznám se, že jsem ve střetu zájmů, protože od roku 1988 jsem členem Českého zahrádkářského svazu. Ta první se týká občanské společnosti. Máme plnou hubu řečí o občanské společnosti, jak budeme podporovat spolky. A zahrádkáři jsou jedním z takových spolků. Jsou, a velmi důležitým. Ale oni dělají školení, spolupracují se základními a středními školami, dělají výstavy, dělají přednáškovou činnost.
Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Prosím vás, Český svaz filatelistů také dělá přednášky, pořádá výstavy, vydává knížky, prostě dělá spoustu věcí jako ti zahrádkáři. Já myslím, že se dočkáme brzo zákona o filatelii, numismatice a tak dál.
Prosím, máte slovo.
Ale jestli statut veřejné prospěšnosti se bude prokazovat tím, že mají palírny, pak se ptám pana profesora Vyzuly, proč schvalujeme zákon proti alkoholismu a jiným toxikomaniím. Protože jestli je to veřejně prospěšná činnost, taková palírna, tak pak tedy fakt nechápu, proč regulujeme alkohol.
Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Adamce s faktickou.
Já si myslím, že občanská společnost se buduje trošku jinak. Přece občanská společnost má úplně jiný účel, jak vzniká.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, probíhá tady klasický názorový pravolevý střet. Akorát tady ten střed občas neví, jak se k tomu postavit, ale to je přirozené. Já jsem osobně přesvědčen o tom, že... a hlásím střet zájmů, jsem členem Českého zahrádkářského svazu, aktivním členem Českého zahrádkářského svazu. Jen tak pro zajímavost, to není žádný moderní výmysl, zahrádkářské hnutí. Vrchol rozmachu byl ve 30. letech, kde zahrádkaření zejména těm drobným lidem, těm, kteří přicházeli o práci, a víte, že to byla obrovská krize, pomáhalo přežít. Volně navážu na pana kolegu Marka Bendu. Ale co je důležité. A to si myslím, že je jeden z velmi významných veřejně prospěšných přínosů.
Prosím, máte slovo.
A to už tady zaznělo. A teď řeknu i proč. Osobně si myslím, že Český zahrádkářský svaz, který existuje na obcích, vůbec takový zákon nepotřebuje. Myslím si, že nikdo nepotřebuje zvláštní zákon na to, aby fungoval.
Odběr v zahraničí přitom znamená vyšší výdaje - cca 500 tisíc korun v každém případě. Proto vás prosím, abyste ji propustili do druhého čtení.
To je samozřejmě teoretická horní hladina. Předložený návrh není v rozporu s ústavním pořádkem ani s mezinárodními smlouvami.
Děkuji panu zpravodaji.
Asi se nemusíme přesvědčovat o tom, že krev je tekutina, kterou nelze nijak nahradit, kterou nelze efektivně vyrobit, kterou je nezbytné získat pouze od dárců krve. Proč od dárců krve, proč ne od prodavačů krve? Možná jste zaregistrovali v nedávné době, tento týden byl rozsudek nad člověkem, který prodával svou krev, krevní plazmu, a nakazil několik pacientů, protože zatajil, že má žloutenku. Proto nelze přemýšlet, že by nákupy krve od lidí byly řešením této situace, ale skutečně jen a jen dárci krve mohou takto pomáhat efektivně. Prosím tedy o vaši podporu tomuto zákonu.
Děkuji panu poslanci Váňovi.
Ministerstvo financí vyslovilo, pokud vím, nesouhlas, že je to nesystémové. Já to za nesystémové vůbec nepovažuji, já to považuji naopak za systémovou věc. Myslím si, že je to opravdu řešení systémové.
Děkuji panu poslanci Votavovi. Ptám se na závěrečná slova.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za podporu našeho návrhu. Zazněla tady krásná slova, která jsou pravdivá.
Děkuji paní poslankyni. Má někdo nějaký jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Má někdo jiný návrh na přikázání dalšímu výboru?
Organická recyklace, to je nějaké kompostování. Ale energetické využití vyžaduje, aby u nás existovaly fungující spalovny. Takže nesmíme počítat s tím, že by v nějaké dohledné době - a 2020, to je za chvilku, že ano - bylo možné počítat s energetickým využitím odpadu, tedy včetně odpadu z obalů. Čili na závěr, my nebudeme navrhovat zamítnutí tohoto zákona, podpoříme jeho postup do druhého čtení a ve druhém čtení potom se budeme snažit nějak ho napravit.
Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Simeon Karamazov.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, obliba Evropské unie v posledních letech konstantně klesá a důvody tohoto trendu jsou nasnadě. Místo řešení vlastních ekonomických problémů otevírá Evropa svoji náruč milionům migrantů, o jejichž pozitivním přínosu pro ekonomiku si můžeme nechat leda zdát. Kdo nesouhlasí, je dehonestován a označen za xenofoba. Žádnou roli v politice Evropské unie nehraje ani hospodářská odlišnost jejích členů. Euro má být rozšířeno téměř na celý kontinent, a to bez jakékoli reflexe situace, v níž se nachází třeba Řecko a jež reálně hrozí i dalším státům. Do té doby však musejí vykazovat pracovní činnost, která spočívá zejména ve vymýšlení dalších a stále nesmyslnějších regulací. Ne snad že bych chtěl na tomto místě vystupovat proti ochraně životního prostředí, to určitě ne. Pozastavuji se však nad tím, jaké problémy Evropská unie řeší a které naopak ponechává bez povšimnutí. To si opravdu v Bruselu myslí, že je nezbytné regulovat spotřebu plastových tašek? Podle směrnice má roční míra spotřeby plastových tašek do konce roku 2019 klesnout na 90 tašek na osobu, do konce roku 2025 pak na méně než polovinu. Ptám se vás, dámy a pánové, co přijde příště. Nebo nám budou pokladní nakupované tašky počítat a od dosažení limitu nám již žádnou neprodají? Já nevím, ale soudruzi v Bruselu možná odpověď znají. Ať už jsou však budoucí plány Evropské unie v této oblasti jakékoli, myslím si, že nic dobrého nepřinesou. Jde o další z řady nesmyslných regulací, které pouze zatěžují soukromý život osob. Zatímco čínská ekonomika i řada dalších roste, Evropa zřejmě chce sama sebe uregulovat k smrti. Nedávné referendum ve Velké Británii bylo poslední šancí, aby Evropa svůj stávající směr přehodnotila.
Děkuji panu poslanci Karamazovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Děkuji. Pan poslanec Ivan Adamec.
Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych byl docela rád, aby tady nezapadla myšlenka, kterou tady přednesl kolega Zahradník, a to je otázka tzv. PET flašek, PET lahví. Nakonec samozřejmě určitě všichni viděli lavičky z recyklátu, ploty z recyklátu z těchto lahví, ale účel to není. Řeknu vám osobní příběh z Amazonie.
Přerušuji projednávání tohoto bodu v obecné rozpravě. Dříve než přeruším jednání, dovolte mi načíst omluvy.
A jenom taková glosa. Pokud by si to Ministerstvo vnitra chtělo vzít, já ty řidičáky předám zítra.
Pan poslanec Ivan Adamec s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Kolovratník, po něm pan poslanec Váňa.
Oni to berou jako jeden úřad a nechápou, proč by to nemělo být propojené.
Děkuji.
Chápu volání kolegů z opozice. Já jsem byl zpravodajem tady toho zákona 361 před rokem. Ten návrh tam byl. Je to dobrá služba. Ale pokusím se o návrh takového smírčího, kompromisního postupu. Určitě nechceme ten návrh nebo tu novelu navrhovat k zamítnutí a dělat zbytečné zlo. Děkuji.
Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar a pan poslanec Ivan Adamec.
Pane ministře, zaujala mě vaše slova, kdy jste hovořil, že jsou nějaké technické problémy, které brání přenosu fotografie z občanského průkazu na řidičský průkaz. Nechci vás tady s touto tematikou interpelovat ve čtvrtek.
Pan poslanec Ivan Adamec, po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová.